Ano, vymyslelo to i hnutí ANO, Andrej Babiš, který fakticky dává vládě diktátorské a nedemokratické pravomoci bez možnosti kontroly Parlamentem nebo občany. Tady je ten zásadní rozdíl, kdy v případě nouzového stavu má přece jen Parlament nějakou možnost vládu stopnout.
Než budeme pokračovat, doputovaly omluvenky, já je přečtu. A nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě. Jako první je v současné době přihlášen pan poslanec Marek Novák, připraví se pan poslanec Drahoslav Ryba.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vládo, podobně jako vy, i já jsem obdržel spoustu podnětů a proseb občanů a nemluvím teď pouze...
Já se omlouvám, pane poslanče, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, panu poslanci běží čas. Respektujte to, že mluví, a poslouchejte ho. Prosím.
Důvody, pro které bychom tak měli učinit, vycházejí nejenom z odborných právních analýz a nálezů soudů, ale zejména také z osobní zkušenosti občanů, spolků, svazů, podnikatelů. Ty hlavní důvody, které v tom vidím já, vám uvedu. Návrh zákona opakovaně operuje s pojmem epidemie, ačkoli chybí jeho zákonná či odborná definice. Naplnění podmínek zákona, trvání či hrozba epidemie, tak nebude možné v praxi nikdy přezkoumávat. Návrh zákona otevírá obrovský prostor pro vynucování si zásahu do integrity lidského těla a zavádění experimentálních postupů v rámci výkonu státní moci, a to zcela v rozporu s obecnými morálními etickými zásadami. Návrh zákona nepřináší z pozitivního hlediska nic zásadně nového. To se samozřejmě nehodí, když si vzpomeneme na to, jak se tady v minulém volebním období jednalo o prodlužování nouzového stavu. Proto vás prosím, jestli chcete skutečně tohle na sílu protlačit, nechte tu diskusi, neomezujte ji, protože takhle se jinak dohrabeme pouze k tomu, že tady protlačíte na sílu něco, co vám v konečné fázi občan omlátí o hlavu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ostatní kolegové na mě kývají, že to tak je. Nechci vám ubírat na vašich právech, ale je to dvakrát pět minut. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, já nemám rád velmi emotivní výrazy, a tak se pokusím to trošku mírnit. Je to zákon, který je zcela mimo systém krizového řízení a krizové legislativy. Všichni víme, jak vznikl a že to byl v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, kompromis, já bych spíš možná řekl, že k tomu byla tehdejší vláda dotlačena bývalou opozicí, která nechtěla prodloužit nouzový stav. Dovedu to z lidského hlediska pochopit. A protože tehdejší vláda neměla jinou možnost, naprosto to chápu. Vláda mohla buď zrušit velkou část opatření a rezignovat na řešení pandemie se všemi důsledky na životy lidí, nebo jít na tento podle mého názoru velmi špatný zákon, do kterého byla dotlačena opozicí, a je dobře, že jeho platnost končí.
Nynější vláda tak chce mít v rukou nástroj, a to právě na základě novely pandemického zákona, který by jí umožňoval chovat se neomezeně tak, jako při vyhlášení nouzového stavu v zemi, bez toho, aby o tom jednala a hlasovala Poslanecká sněmovna. Jednoduše současná vláda chce účelově obcházet Poslaneckou sněmovnu. Jde tak o jednoznačné obcházení ústavy a současná vláda se nechová demokraticky, ale autoritářsky. Je naprosto zásadním principem demokratického právního státu, aby zákonodárná parlamentní moc přijímala zákony předepsaným, řádným a standardním legislativním procesem. Porušení tohoto procesu je pak nepřijatelným zásahem do samotných základů demokracie. V případě novely pandemického zákona je přitom zjevné, že žádná z podmínek pro vyhlášení stavu legislativní nouze není naplněna. Vláda Petra Fialy je, co se týče omezování práv a svobod občanů v souvislosti s koronavirem, výrazně tvrdší než většina zbytku Evropy a pomalu už i než většina českých imunologů včetně například profesora Prymuly. Současný pandemický zákon totiž končí 28. února a vláda by bez jeho novelizace už nemohla vydávat jen cílená opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Anebo natvrdo vyhlásí nouzový stav, a tím odkryje své skutečné záměry a karty. Jde o zatemňování skutečného stavu, protože kdyby tomu tak bylo, navrhne vláda pouze časové ohraničení prodloužení platnosti zákona. Šlo například o uzavření obchodů, restaurací či škol. Vláda Petra Fialy si novelou tyto pravomoci chce vzít. Lidově řečeno, co se dříve dle tohoto zákona zavřít nedalo, to už se podle novely bude dát zavřít. A proč tedy stejná vláda zároveň prohlašuje, že chce od března proticovidová opatření uvolňovat? Mohu proto za sebe říci, že tuto novelu pandemického zákona nepodpořím a budu se s kolegy snažit o to, aby byl zrušen i stávající pandemický zákon, proti kterému hnutí Svoboda a přímá demokracie jako jediný český parlamentní subjekt vždy hlasovalo. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně, za dodržení časového limitu. Máte k dispozici dvě přihlášky, tedy poběží vám čas deset minut.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý - co to je? - podvečer. Jak asi víte, v Kanadě probíhají rozsáhlé protesty proti covidovým opatřením. Původně začaly kvůli povinnosti očkovat se pro kamiony, které jely přes hranici, ale pak se to rozhořelo a rozšířilo se to na další záležitosti. Já nevím, jestli si někdo z nás umí představit 50 000 kamionů v jednom městě.
Já jsem věřil, že se domluvíme na nějakém postupu, kdy zvítězí zdravý rozum a kdy si řekneme, že opravdu podmínky pro zkrácené řízení nejsou naplněny a že to v podstatě diskvalifikuje ten zákon, který teď předkládáte, protože nejsou splněny podmínky, které restriktivně dlouhodobě vykládá Ústavní soud. Divím se koalici, divím se té umanutosti a té sveřeposti, že chtějí prosadit tu věc v rámci stavu legislativní nouze. Já si myslím, že rozumní lidé v téhle Sněmovně se mohli domluvit na tom, že by bylo rychlé první čtení, maximálně zkrácené druhé čtení a potom zkrácené třetí čtení. Bohužel tuhle šanci jsme propásli a strávili jsme tu spolu někteří celou noc. A já mám v podstatě teď velice podobné vystoupení, které jsem měl před zákonem, kterým jsme snižovali platy ústavních činitelů, protože ta situace je v podstatě naprosto stejná. Máme zde judikaturu Ústavního soudu, která se této otázce již věnovala a která říká, že máme vykládat vše restriktivně. Já vám mohu odcitovat ten ústavní... - "A proto musí být podmínky vyhlášení stavu legislativní nouze interpretovány velmi restriktivně. Důvody jeho aplikace musí být nesporně legitimní a ústavně aprobovatelné, jejich hodnocení musí podléhat nejpřísnějším měřítkům. Zejména proto, že v jejím rámci dochází jednak ke zřetelnému zkrácení legislativních procedur a omezení práv parlamentní opozice, jakož i k relativizování demokratických principů řádného legislativního procesu, a proto jakékoliv jejich další krácení či omezování práv a principů je třeba považovat za mimořádně závažné, neboť hrozí popření práv opozice, jakož i demokratického principu, což by mohlo ovlivnit vážně a trvale samu kvalitu demokracie přinejmenším v její sociální percepci občanskou společností." - My všichni si pamatujeme, jak vznikl pandemický zákon. Když se na to podíváme velice jednoduše selským rozumem, jak to celé bylo: Sešli jsme se tu tenkrát za situace, kdy tehdejší opozice, nyní koalice, odmítla prodloužit nouzový stav a hrozily skutečně nesmírné škody za situace, kdy jsme měli plné nemocnice a umírali v České republice lidé. Tehdy díky hejtmanům se podařilo nouzový stav ještě jednou vyhlásit. A já se přiznávám, já to tady otevřeně říkám, já jsem ten, kdo ho propagoval v rámci poslaneckého klubu hnutí ANO. Zaplať pánbůh, že aspoň tento parametr už koalice vyhlásila, že změní, a tak to bylo i diskutováno na příslušném výboru. Pandemický stav není nic jiného než osekaný nouzový stav. A samotný nouzový stav není nic jiného než právní rámec, který umožňuje další opatření. Celá ta diskuse je v podstatě absurdní, celá ta noc byla z mého pohledu v podstatě zbytečná, protože tady došlo k démonizaci nouzového stavu, ke které prostě nemělo dojít. Dostali jsme se do politické slepé uličky, kdy zkrátka nikdo nechce ustoupit. A já jsem si půlku noci říkal, že tady by někdo měl zahlásit: zdravý rozum nepřítomen, odstěhoval se do Humpolce, zřejmě. Teď je tady otázka samozřejmě, šlo by přiznat, že to nebyl dobrý nápad, šlo by udělat to první, druhé, třetí čtení? Ale proč jsme aspoň společnými silami ty pochybnosti, o kterých celou dobu mluvím, neodstranili řádným legislativním procesem? Tady musí být jasné odůvodnění, proč je možno projednat ve zkráceném řízení. Tady musí opravdu existovat ta mimořádná situace. Tady nemůžeme formou zkráceného řízení ve stavu legislativní nouze přijímat nějakou pojistku do budoucna. Tedy sám připouští, že ta naprostá intenzita okamžité nutnosti přijetí takové normy zde chybí. Přesto jste zvolili tuto cestu, kterou považuji za krajně nešťastnou za situace, kdy se hovoří o zmírnění opatření, zároveň prosazovat ve stavu legislativní nouze zákon, který skutečně zasahuje do základních práv a svobod občanů. A je to prostý zákon. Pandemický zákon je zkrátka hybrid, je to paskvil, který jsme přijali z nějakého důvodu, protože jsme chtěli řešit aktuální situaci. Ale ta situace nyní nás všechny neopravňuje k tomu, abychom ten návrh projednávali ve zkráceném řízení.
Zde prosím jenom bych ještě chtěla podotknout, že taková už je dnes nyní praxe. Není to nic, nezavádíme žádnou novinku. A ještě prosím současně podotknu, protože i to zde zaznívalo v některých kritikách, že dle vyjádření předsedy Legislativní rady vlády ze stejného data ta obecná úprava, to znamená dnes, již nyní, platná, poskytuje dostatečnou ochranu osobních údajů, aniž by bylo nutné jakoukoliv další úpravu osobních údajů do zákona pandemického zapracovávat. Současně jenom podotýkám, že je to něco, co jsme diskutovali s Ministerstvem zdravotnictví, to znamená, víme, že je to technicky možné a v krátkém čase realizovatelné. Již v původním návrhu pandemického zákona byla vložena možnost, právo podání námitky proti nařízení karantény či izolace, a to ve lhůtě tří pracovních dnů. Toto zachováváme, ale současně reagujeme na poměrně přirozenou potřebu, aby byla taktéž stanovena lhůta, ve které bude taková námitka vyřešena. To je důležité. Tady je to jednoznačné. Poslední důležitý bod, považuji ho za důležitý symbolicky, politicky, ale i pro občany, a to je výše pokut. Pokuty v rámci pandemického zákona v souladu s celou koncepcí pandemického zákona mají být především prevenční. Účel nemá být sankční a nikdy nebyl. Původní výše pokut vycházela ze stejných výší, které byly stanoveny v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Pandemická norma má být, dovolím si použít slovo soft, má být jemnější a má být především ochranná. To znamená, my nemůžeme pokuty vypustit zcela a úplně. Nejsou to ty částky, které následně bývají v rámci těch přestupkových řízení ukládány. Jedná se o pozměňovací návrh, kterým vypouštíme oprávnění Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, neboť na základě konzultace s ministerstvem máme za to, že oprávnění, která již dnes mají tato ministerstva na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, by měla být dostatečná a není důvod je upravovat samostatně. Ale vzhledem k tomu, že budu předkládat omluvenku, tak si dovolím zmocnit k načtení těchto pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě svého kolegu Karla Haase, který je taktéž autorem těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji vám.
Paní poslankyně, děkuji za upřesnění. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, s kterou se hlásí paní poslankyně Karla Maříková. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za dodržení času.
To znamená, to už není práce zde, to už je otázka technického rázu, kterou bude řešit ministerstvo.
V tuto chvíli zde mám faktickou poznámku od pana poslance Karla Haase. A ještě než začne hovořit, já bych si dovolila přečíst omluvy, pane poslanče. Takže to byly došlé omluvy.
Zabraňme dalšímu prodloužení platnosti tohoto špatného pandemického zákona jako celku. Jsem přesvědčena, že tento zákon, v podstatě protiústavní, by se měl zrušit. Novela v případě schválení dá současné vládě do rukou legální nástroj k nastolení covidové diktatury. Především má novela pandemického zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 dát vládě nástroj používat tento zákon neomezenou dobu. Teoreticky by tedy vláda mohla naši zem z preventivních důvodů uzavřít do lockdownových restrikcí třeba na několik let. Vláda dokonce v novele navrhuje, aby možnost vydávat různá proticovidová opatření platila i pro ministra obrany a ministra vnitra. Tato novela dává pravomoc ministrovi zdravotnictví přímo zasahovat do života lidí, do vzdělání, do práce i do soukromí. Obávám se, že toto vzhledem k ověřování pravosti zprávy z neznámého čísla povede pouze k zahlcení systému a faktickému prodloužení tohoto oznamovacího procesu, a obávám se též, že není možné technicky zajistit, aby to nebylo hromadně zneužito a nevedlo k chaosu. A i to je jedna z otázek, které je nutné dořešit, než je možné přistoupit k diskusi a projednávání takového zákona. Místo zdravého rozumu je vláda v zajetí nadnárodních korporací, které mají na této záležitosti nejen ideologický zájem spočívající v omezování svobod a občanských práv, ale rovněž také zájem ekonomický. A jak vidíme na novele pandemického zákona, často jdou tyto věci ruku v ruce. Je to vidět například na testech, které jsou z velké části hrazeny státem. Můžeme snad říct, že se vláda chová, ať už minulá, či současná, jako řádný hospodář? Právě naopak. Vyhazuje peníze za miliony testů, jejichž efekt je přinejmenším sporný, místo toho, abychom peníze dávali přímo do českého zdravotnictví, na léky, léčbu, vybavení a platy personálu. Porušuje se zde ústava a Listina základních práv a svobod i řada zákonů. Soudní obrana proti nezákonnostem páchaným podle pandemického zákona je neúčinná, jak jsme byli v minulosti svědkem. Na soud se sice občané mohou obrátit, ale pro ubíhající čas to není nic platné. Než Nejvyšší správní soud rozhodne, je jeho rozhodnutí, jakkoli správné, zcela k ničemu. Často jsme tedy v minulosti byli svědky povinnosti řídit se nezákonnými opatřeními, na která navazovala další nezákonná opatření, a možnost tomuto se bránit tu teoreticky byla, ale v praxi naprosto selhávala, tedy jako by nebyla. Děkuji za pozornost.
My budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo. A já těmto občanům děkuji, že nás podporují. My podporujeme je a bijeme se za ně. A my na rozdíl od jiných parlamentních stran dodržujeme předvolební sliby. Znovu opakuji, ty tisíce lidí, co napsaly, že se nejedná o voliče SPD, jedná se o voliče stran a hnutí celého politického spektra. Vždyť chcete zavádět novou diktaturu a omezování lidských práv a svobod, to je to, proti čemu jsme v roce 1989 bojovali! Vy to chcete zavádět znovu, když zavádíte stejné praktiky. To je ta změna, kterou jste slibovali? Před volbami byly plné ulice vašich hesel o změně, všude byla změna. To opravdu nechceme. A ty tisíce a tisíce zoufalých občanů, kteří nám píšou, to také nechtějí. Proti jakémukoli zásahu do našich základních lidských práv budu bojovat. Všichni ti, co sedí na výšinách, nemají představu o tom, co tahle covidová hra má za destruktivní následky na životech lidí.
Ale já si ještě dovolím přečíst omluvy, protože těch omluv teď chodí opravdu hodně. Pak tady mám omluvenku paní poslankyně Táni Malé od 13.30 do konce jednacího dne, z dnešního dne, a to z pracovních důvodů. Tak to byly v tuto chvíli všechny omluvy, a pane předsedo, v tuto chvíli máte slovo.
Děkuji vám, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem přesvědčen, že už jsme toho hodně řekli jak včera, tak dnes, a já se omezím už jen na krátké stanovisko za poslanecký klub SPD, protože i přes omezení doby ještě vystoupí poslanci poslaneckého klubu SPD a řeknou k pandemickému zákonu svoje. Pandemický zákon hnutí SPD kritizuje od samého počátku a považujeme i tuto vládou předkládanou novelu za další legislativní paskvil. Jedná se v podstatě o kodifikaci nouzového stavu, který je ale součástí opatření v rámci ústavního zákona o bezpečnosti, kterým jsou občané omezováni na svých právech, a proto tento ústavní zákon nemůže být nahrazen v uvozovkách obyčejným prováděcím předpisem, obyčejným prováděcím zákonem, v tomto případě pandemickým zákonem. Poslanecký klub SPD udělá opět maximum, aby tato novela schválena nebyla. Pandemický zákon totiž omezuje základní svobody, například svobodu podnikání. Ministerstvo zdravotnictví mělo příležitost regulovat hospody, provozovny a základní a střední školy podle svého vlastního uvážení. Aby ten triumvirát ministerstev, to znamená Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, rozhodoval i o bezpečnostních složkách, aby rozhodoval de facto bez kontroly Parlamentu o všem v tomto státě. Navíc se má podle novely také rozšířit okruh zařízení, která vláda může omezit. Opatření mohou dokonce nově vydávat nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také ministerstva obrany a vnitra. Znamená to de facto, že jsou i třeba pomocí SMS na jednotlivce zacílená razantní omezení svobody, jako je povinnost žít odděleně od ostatních osob. To je zcela nepřijatelné. Nikde například není zákonem upravena povinnost být držitelem mobilního telefonu. Nikdo nemá povinnost mít u sebe stále mobilní telefon a číst SMS zprávy z neznámých čísel, což se netýká pouze našich seniorů. Podle SPD se jedná v případě jeho přijetí pouze o jinak pojmenovaný nouzový stav, a to je pro nás zcela nepřijatelné. Vláda chce zavést zákonem covidovou diktaturu. Vláda Petra Fialy tvrdila, že bude v případě pandemie postupovat jinak než Babišova vláda, ale zatím s ničím novým nepřichází. Jsme přesvědčeni, že je naprosto neslučitelné, abychom projednávali tento zákon v legislativní nouzi a přitom premiér a ministři říkali veřejně do televizních obrazovek, že vlastně ten zákon schvalujeme jenom pro takovou jistotu, co kdyby přišla jiná mutace anebo nějaký velký náraz v respiračních onemocněních v sezóně na podzim. A je to jeden z důvodů, proč my podáme ústavní stížnost, pokud tento zákon bude schválen.
To byl Radim Fiala s přednostním právem. Další s přednostním právem je přihlášen Marek Výborný. Ale nevidím ho v tuto chvíli v sále. Takže další s přednostním právem je pan poslanec Julius Špičák, který přichází s přednostním právem se stanoviskem klubu hnutí ANO. Pane poslanče, máte slovo. Znovu vás požádám, pokud si potřebujete vyřídit, něco potřebujete komunikovat, prosím, běžte do předsálí jednacího sálu. Děkuji mnohokrát a omlouvám se.
Děkuji, paní předsedající. Takže ta pandemie, stále tedy překvapující svou nepředvídatelností, odlišným průběhem, a to v relativně blízkých zemích, a také velmi odlišnou reakcí jednotlivých, zdánlivě podobných společenství. Takže epidemiologické charakteristiky se u jiných chorob liší v procentech, ale tady je to v násobcích. Incidence dokáže neobvykle rychle stoupat a klesat a předpovědi se velmi často nenaplní. Usuzovalo se na katastrofické scénáře v lidnatých městech Indie a Afriky, ale k tomu nikdy nedošlo. V roce 2020 ÚZIS předpovídal denní incidenci 100 000, ale k tomuto číslu jsme se ani zdaleka nepřiblížili. Naopak v letošním podzimu se předpokládaný vývoj incidence přirovnával ke stolové hoře, ale místo toho došlo k prudkému poklesu.
Kdo je proti tomuto bodu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen na pořad schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 40, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 20, proti 78, návrh nebyl přijat. Další návrh je od paní poslankyně Marie Pošarové. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 41, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 57, proti 76, s návrhem nebyl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento bod byl zařazen na program schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? O všech návrzích, které zazněly, bylo hlasováno?
Dobrý den, děkuji.
Ptám se, zda mám přečíst návrh bodu, který byl součástí pozvánky? Žádné další body nebyly přidány na program. Kdo je proti? Nyní poprosím o chvíli trpělivosti, protože přečtu omluvenky. Dnes se omlouvá pan ministr Ivan Bartoš z 8. schůze do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále dnes mezi 15. a 21. hodinou nebo respektive do konce jednacího dne z pracovních důvodů paní poslankyně Romana Fischerová. Dnes z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Petr Vrána. Z důvodu nemoci se dnes omlouvá pan poslanec Martin Kolovratník. Dále ještě dnes z důvodu nemoci se omlouvá pan poslanec Ladislav Okleštěk. Já se omlouvám, kolegyně a kolegové. Kolegyně a kolegové, já vás požádám o ztišení, ať se nepřekřikujeme. Já zde otevírám rozpravu a jenom pro pořádek zde eviduji dvě přihlášky. První je pan poslanec Radek Vondráček a poté pan poslanec Patrik Nacher.